To bylo i v daňovém řádu vlastně do té novely, kterou jste nám do Senátu předložili. V případě elektronických podání všechna ministerstva, všechny zákony mají strukturu a formát elektronických podání danou zákonem tak, jak to vyžaduje Ústavní soud. To znamená, že případně když podáváte elektronicky, je vše dáno vyhláškou. Jedná se o to, aby nemohla být tahle věc, ta struktura a formát, měněna jenom nějakým opatřením Ministerstva financí, které se zveřejní na stránkách, ale aby musela projít legislativním procesem. Tím je zachována jakási jistota těch daňových poplatníků. Ono si řeknete, je to formální záležitost, ale musíme si uvědomit, že pokud daň z přidané hodnoty není podána v předepsané struktuře a formátu, takové podání se považuje za neplatné, se všemi účinky, se všemi pokutami a se všemi úroky z prodlení za to pozdní podání. Vidíte, že to jsou vlastně věci, které nemají žádný dopad na státní rozpočet a žádným způsobem se nesnaží ulevit daňovým poplatníkům, nejdou proti účelu a smyslu té právní úpravy, ale jdou prostě pro poplatníky směrem právní jistoty a směrem určitých mezí, které tady byly i dříve nastaveny. Jedna z věcí, která byla v zákonech původní od roku 1993 a v daňovém řádu i do roku 2015, je určitý strop pro úročení úroku z prodlení. Vždycky v daňovém řádu bylo - a bylo to výsledkem konsenzu všech politických stran, když se daňový řád v roce 2008 přijímal - že úročíme případné nedoplatek pouze po dobu pěti let. Pouze po dobu pěti let. Ale já znám situace, kdy se to dotýká manželek, kdy manžel byl podnikatel, utekl a ty manželky to doplácejí, a dříve se vždycky dostaly do situace, že za pět let se to úročení zastavilo, a teď se to úročení nezastaví. Ony to doplácejí celý život. A takovýmto způsobem si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, co tady bylo dříve. To si myslím, že je úplně obrácená situace. Ale dneska ten zákon, tak jak jste nám ho poslali do Senátu, zbavuje možnosti patnáctidenní lhůty k vyjádření se k výsledku kontrolních zjištění. Není tam nic, co by poplatníky znevýhodňovalo, a nemá to žádný dopad na státní rozpočet. Proto vás prosím, abyste se nad tímto pozměňovacím návrhem, který přišel ze Senátu, zamysleli a zkusili i v kontextu této situace pro něj hlasovat.
Nechcete, paní poslankyně, Miloslava Vostrá. Pane poslanče, máte slovo, prosím.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já budu velmi stručný. Pokud bychom to schválili v onom původním vládním návrhu, tak jdeme přímo proti všem vládním opatřením na podporu podnikání a poskytnutí likvidity těžce zkoušenému podnikatelskému sektoru. Druhý argument, který tady již mnohokrát zazněl, a já bych ho opět rád připomněl.
Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Návrh nebyl přijat, byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Benešíka na zařazení nového bodu, který nazval, snad jsem si dobře poznamenal, vyšetření okolností vzniku pandemie koronaviru na celosvětové úrovni a následná výzva premiérovi České republiky. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení nebudeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Tento návrh byl zamítnut. O pevném zařazení nebudeme hlasovat. Kdo je proti? Já jsem právě nevěděl, jak to tedy pojmout, pane předsedo, to hlasování. Prosím, máte slovo s přednostním právem.
To přece trocha důstojnosti by neuškodila vzhledem k potenciálním hostům.
Já s vámi naprosto souhlasím. Jestliže tedy není námitek, tak bychom nyní hlasovali o pořadu schůze jako celku 45. schůze.
Já si myslím, že je zcela adekvátní, abychom o účasti paní Zamrazilové hlasovali teď, ať se může skutečně připravit na to, že dorazí. Takže dávám námitku proti vašemu postupu, pane předsedající.
Já mám jenom připomínku čistě logickou. Takže namítáte způsob vedení schůze. Budeme tedy hlasovat o námitce pana Ferjenčíka. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. A nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku 45. schůze. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
Děkuji za slovo.
Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pokud se nikdo nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat podle pořadu schůze a jde o Nikoho nemám přihlášeného. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Děkuji vám.
My jsme tady před týdnem nebo před dvěma týdny schvalovali zákon o zaměstnanosti a základní kámen té novely byl, že úřady práce přestanou po firmách požadovat bezdlužnost. Je to speciálně pro mimořádné opatření pro stav nouze a bylo to kvůli tomu, aby se firmy, které dluží státu, mohly přihlásit do programu Antivirus. Pan předseda mě tady před chvílí cvičil z toho, že to požadujeme. Nepožadujeme to. Je to nesmysl. Máme to schválené i v zákoně a pletou se tady jablka s hruškami.
Já bych chtěl jenom poděkovat v první řadě, že paní ministryně Maláčová potvrdila výpočet pana předsedy klubu ODS Stanjury. To je první věc. Takže co se stane dnes? Vy to měsíc bojkotujete, děláte z nás blbečky a z lidí blbečky - promiňte, že používám toto slovo. Česká televize odvysílá reportáž, kde to konečně demaskuje, reportáž, kde tedy vláda nevystupuje, takže tam zaznívá, jak to ve skutečnosti je, a dnes s velkou slávou poslanci vládní koalice dotlačí na výbor návrh, a od té doby už je to všechno vyřešené, my jsme to věděli, my jsme to chtěli. A ještě se tady budete bít do prsou, jak se to dneska vyřešilo. Věc, která mohla být vyřešena před měsícem. Pan premiér Babiš - je tady - si pozval opoziční poslance na ten mítink, já jsem tam seděl v tom jednacím sále klubu ANO, byli jsme tam od sebe ten metr a půl, vypadávalo to připojení na vládu, seděli tam předsedové stran a říkali: tak, my máme pro vás těchto pět věcí, tady na to je třeba pamatovat, je to 150 tisíc lidí. A já fakt bych čekal trochu pokory od toho, že něco bylo zcela jasné už na začátku, než takové bití se do prsou a šermování tady čísly, protože toto bylo vědět, a ta data, ty počty, paní ministryně, na tom úřadu máte. Tak ne, ta data nejsou počet vyřízených žádostí po tom, co si lidé požádali, ale počet lidí, kterých se to týká, a propady, které budou zažívat kvůli tomu, že jste měsíc přemýšleli, jak to odprezentovat jako vlastní projekt. To mně přijde skutečně špatně. Já budu rád, když se to dneska schválí, i když s tou novou podobou také nejsem dvakrát spokojen, ale alespoň něco.
O čem vláda jedná? Tak je nařízením vlády definitivně zrušeno? To je cesta. Hledejme ty cesty, hledejme to, jak můžeme tu situaci všem zjednodušit. Už teď jsou mnozí z nich opravdu na prášky. Chodí nám to do mailu všem. Tak teď nás třeba mnoho z nich poslouchá, tak dejte jim tady tyto odpovědi, prosím.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za to, že jste teď tady u toho bodu. Pane premiére, přímá otázka na vás. Nebo já tomu nerozumím, proč jedna část měsíce má být za nižší hodnotu. Tomu už vůbec nerozumím.
Děkuji.
Ty stenoprotokoly a výsledky hlasování jsou hrozná věc. A jaká jsou fakta?
Ta vratka se stanovuje v rámci kontrolní činnosti a tam žádný termín není. Termín je na vyhledávací činnost a tam nepřibývá žádný úkon navíc díky vratce. Proto znovu prosím paní ministryni, aby jaksi uznala, že ta argumentace, kterou jí vybavil její aparát, prostě není pravdivá. A újma, která tím bude způsobena malým a středním podnikatelům, plátcům DPH, je opravdu nemalá.
Místo toho, abychom šli cestou nezadržování hotovosti firmám, místo toho, abychom je maximálně podpořili, tak tady dochází k tomu, že se jednorázově o 24 miliard korun zhorší finanční bilance firem, kterým úřady o 15 dnů navrch zadrží peníze. Vláda dělá nějaký hot fix šitý horkou jehlou, který má platit ale jenom do konce tohoto roku. Tak já bych navrhoval, ať si vláda vezme inspiraci z toho následujícího tisku, který předkládá, který my tedy velmi kritizujeme, ale je tam jeden aspekt, který vláda tam sama dělá, a tady je to v naprostém rozporu. U rozpočtové odpovědnosti vláda, říká, bude to trvat sedm let, než se z toho Česká republika zotaví, a tady u toho tisku říká: No, teď se s vámi nebudeme bavit. Já si myslím, že toto je velmi hloupý a krátkozraký přístup. Pojďme schválit senátní verzi, uznejme, že občas se stane, že člověk něco nedomyslí a udělá chybu. Neberme firmám 24 miliard v době, kdy to nejvíce potřebují!
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená vládo, vážení posluchači. Já jsem tady vystupoval několikrát. Na jednu stranu musel až soud dotlačit Ministerstvo financí, aby začalo vracet neprávem dlouho zadržované peníze z nesporných částí DPH. Několikrát jsme to tady otvírali, přesto se muselo čekat na tuto novelu. A přesto, že soud několikrát rozhodl, Finanční správa v rozporu s Ústavním soudem nezačala takto zadržované peníze vracet, a to dokonce na přímý pokyn Ministerstva financí. Výsledkem byla tato novela, která podle ministerstva má vést k vrácení takových prostředků. To je obrovský zásah do finančních toků a do finančního řízení nejenom těch malých a středních podniků, ale také velkých firem. A já musím k tomu poznamenat ještě jednu věc. Dneska už nejsme v situaci, kdy se tato novela tady projednávala v době ekonomického růstu. Dneska jsme v situaci skutečně ekonomické krize, kdy vláda jako vypnutím tlačítka vypnula podnikání mnohým podnikatelům. Paní ministryně se k tomu bohužel nepostavila čelem a tento náš návrh minule neprošel. Takže doufám, že se postavíte k tomu čelem a zavnímáte problémy našich podnikatelů.
Ale již jsme tuto debatu vedli v minulosti, takže nevím, jestli má smysl ji vést znovu. Nicméně jsem to chtěl říct.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Platí tedy to usnesení, které jsme hlasovali podle návrhu pana kolegy Kubíčka. Otevírám obecnou rozpravu, protože jsme rozhodli, že ji budeme vést. Také požádám sněmovnu o klid. A pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Prvním je návrh rozpočtového výboru, který na rozdíl od vládní předlohy umožňuje v červnu nejenom prodloužení stahování cigaret, ale také do konce června jejich prodej konečnému uživateli. Kromě některých argumentů zdravotních především ty, že to pomůže zejména malým provozovnám v turisticky atraktivních oblastech, protože ty se předzásobily za předpokladu poptávky plynoucí z turismu, a turismus není. Takže to předzásobení v jejich případě je poměrně značné, a pokud jim umožníme ty zásoby prodávat ještě v červnu, tak jim velmi ulehčíme nejenom finančně, ale především administrativními náklady. Tam se skutečně může jednat o nějakou podporu. Tento návrh nebyl přijat, a nemá tedy smysl ho opakovat. Jejich situace je stále bezvýchodnější. Pochopím, když někdo zaváhá nad tím hlasováním teď v tuhle chvíli, protože víme, že buď ve středu, nebo v pátek budeme hlasovat vládní novelu zákona o kompenzačním bonusu, kde za předpokladu, že tento návrh nebude přijat, tak ho samozřejmě předložíme k tomu návrhu, a v tomto případě už nepůjde o přílepek. Nicméně mám za to, že bychom této skupině těžce zkoušených podnikatelů měli tu pozitivní zprávu poslat již dnes. Kdo rychle dává, dvakrát dává. A v mimořádné situaci mi nepřipadá dostatečně silný důvod, že by nám měl vadit přílepek. Mimořádná situace vyžaduje mimořádné kroky. Ale to je samozřejmě na zvážení každého z vás. Děkuji vám, že o tom budete přemýšlet.
Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Paní ministryně, paní zpravodajka - nemají zájem. Otevírám rozpravu podrobnou. První přihlášený je kolega Kalousek, poté pan poslanec Hrnčíř. Paní ministryně, máte slovo. Já vám rozumím.
Za třetí jsme umožnili vyplácet ošetřovné i v případě, kdy o uzavření předškolního zařízení v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními rozhodli zřizovatelé. Na základě vyhodnocení situace rodin, tak jak jsme jako vláda před více než čtyřmi týdny slíbili, a s ohledem na skutečnost, že uvedené celoplošné mimořádné opatření trvá již déle než jeden měsíc a lze předpokládat jeho trvání i v dalších měsících, se proto navrhuje v období od 1. dubna 2020 po dobu platnosti uvedeného mimořádného opatření zvýšit ošetřovné z 60 na 80 % denního vyměřovacího základu. Za velmi důležité také považuji, že navýšené ošetřovné se nebude týkat pouze ošetřovného pro péči o dítě při uzavření škol, ale i ošetřovného poskytovaného z důvodu ošetřování dítěte nebo jiného člena domácnosti kvůli nemoci či úrazu podle zákona o nemocenském pojištění. Zároveň předpokládáme zhruba 5 tisíc případů měsíčně, kdy je ošetřovné čerpáno z jiného důvodu, než je uzavření škol. Tam jsou odhadované náklady 6 milionů korun za 30 kalendářních dní. Zároveň mi dovolte podotknout - protože v souvislosti s ošetřovným je velmi často zmiňována také problematika finančního zabezpečení osob činných na základě dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. K tomuto chci uvést, že v žádném případě tato skupina není opomenuta, a jak jsem obeznámena, tak v tomto směru byl již uplatněn pozměňovací návrh pana poslance Sklenáka, který finanční zajištění těchto takzvaných dohodářů, kteří odvádějí sociální odvody, v době mimořádných opatření při epidemii upravuje obdobně, jako je tomu u standardního ošetřovného. Na přípravě tohoto návrhu se Ministerstvo práce a sociálních věcí podílelo a tento pozměňovací návrh tedy podporujeme. Na závěr mi dovolte ještě konstatovat, že účinnost návrhu zákona se stanoví z důvodu časové naléhavosti a nezbytnosti přijetí této právní úpravy dnem vyhlášení. Dnes návrh zákona projednal výbor pro sociální politiku, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, výbor pro sociální politiku tento návrh zákona projednal dnes ráno. Vše k tomu řekla paní ministryně, ohledně čeho se to týká. Na výboru pro sociální politiku nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy a já bych si dovolila vám přečíst usnesení našeho výboru. "Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."
Nyní tedy budeme rozhodovat o tom, že povedeme ve druhém čtení obecnou rozpravu ve zkráceném jednání. Kdo je proti?
Domnívám se, že pokud jde o očkování proti virové hepatitidě B, tak má být zachováno, a v tomto směru, tedy zejména z tohoto důvodu, nemohu daný návrh podpořit. Děkuji za pozornost.
A prosím pana senátora Zdeňka Nytru, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo.

To za prvé.
Ona je současně přihlášena i do rozpravy, tak se ptám, jestli si přejete vystoupit ještě před rozpravou.
I ty ostatní změny považujeme za správná zpřesnění. Tolik stručně za nás.
Ještě tu mám přihlášku pana poslance Polanského, ale předpokládám, že to je omyl. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je, prosím, zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan senátor taky nemá zájem. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Máme už potřebný počet hlasů nastaven. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.
Kdyby to bylo měsíc, to měřit. A ten návrh na to DPP a DPČ skutečně nebyl, ten se bude načítat dneska. Protože já bych mohl taky citovat. Mě by zajímalo, co ti lidé třeba jedí, v Ústeckém kraji už prý v potravinových bankách mizejí i prošlí gumoví medvídci.